Ale myslím si, že ten návrh opravdu je hlasovatelný.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 22, z přítomných 185 pro 75, proti nikdo. Námitka nebyla přijata. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Otevřu první bod schváleného pořadu.
Faktická poznámka pana poslance Holomčíka.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Klause, protože mi teď v hlavě vytvořil takový logický paradox.
Pan poslanec Klaus bude reagovat faktickou poznámkou.
Pane Holomčíku, logicky vás jako matematik musím pochválit.
Protože si myslím, že přece jenom k nějakému snížení daní z Evropy dojde. Já bych velmi rád řekl, že zcela určitě jako KDU-ČSL jsme proti hazardu. Zde se zdvojnásobují tři druhy poplatků. A to z tisíce korun na dva tisíce. Již nechci opakovat to, co říkali přede mnou. Jde především samozřejmě i o malé obce, ale samozřejmě jde zde o zatížení této části rozpočtu měst a obcí. Toto jsou dvě docela závažné věci, které jsem chtěl zdůraznit. A s těmi ostatními, které zazněly už od mých předřečníků, chci říci, že stanovisko klubu KDU-ČSL, které z těchto věcí vyplývá, je, že budeme zcela určitě hlasovat pro dopracování tohoto materiálu. Zcela určitě budeme hlasovat také pro zamítnutí tohoto materiálu. Tato lhůta by měla potom následně přispět k tomu, abychom se na závěr lépe a správněji rozhodovali. Toto je tedy stanovisko našeho klubu. A já pevně věřím, že projde již to první hlasování pro dopracování.
Považuji to za naprosto klíčové, protože jak jsem již řekl, vzhledem k tomu, že některé faktory nejsou řádně zdůvodněny a reálně hrozí rozvoj černého trhu s tabákem, případně s černým alkoholem, tak jsem přesvědčen, že bychom měli mít k dispozici řádné vypořádání tohoto tisku.
Zazněl procedurální návrh. Je tu návrh na odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení, tak jak ho přednesl pan předseda Bartošek. Jsme připraveni na hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
My jsme dlouhodobě tvrdili, že vláda daně zvyšuje. Je to čtvrtý rok, takže minimálně o těchto 80 miliard vláda připravila daňové poplatníky. Mohli jsme to nechat zaměstnancům.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme dokončit rozpravu a projednávání tohoto bodu.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. To je přece přesně obsah tohoto návrhu zákona.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím, požádám vás o to, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k slibu nových poslanců, a to za Veroniku Vrecionovou a Radku Maxovou, kterým zanikl poslanecký mandát. Máte slovo.
Poslanec Petr Bendl a poslanec Ondřej Babka dnes převzali osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 27. schůzi přijal dvě usnesení, s jejichž zněním jsem byl pověřen vás seznámit. Prosím pana poslance Petra Bendla a pana poslance Ondřeje Babku, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a v souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složili slib předepsaný Ústavou. "Slibuji věrnost České republice.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 Vážení páni poslanci, blahopřeji vám také a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.
Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a pana poslance Jiřího Valentu ověřovateli této schůze. Není tomu tak. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 33. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Jiřího Valentu. Mám pro vás jedinou informaci. Dnešní grémium se dohodlo na upřesnění času pro konání volebních bodů. To je z mé strany vše.
A já se ptám, jak je možné, že za tu dobu, co je schválen, Ministerstvo financí nebylo schopné realizovat adiktologické brzdy, které tento zákon obsahuje, které chrání část populace, která je zranitelná závislostí, která je zranitelná patologickým hraním. Vy tady vymýšlíte různé nástroje, jak pomoct a co zlepšit. Stačí, když uděláte to, co už existuje. Proč do toho nejdete cestou, která už je schválená a máte ji k dispozici? Já se omlouvám, ale ať z pozice Ministerstva financí nebo Ministerstva zdravotnictví to vnímám jako selhání právě směrem ke zranitelné části občanů České republiky. Kde máte navýšení peněz na prevenci? Kde máte zabudování adiktologických brzd? Kde máte další nástroje? Kde máte posílení neziskového sektoru, který léčí lidi, kteří propadli závislostem? Tohle to je prevence závislosti? A moje otázka zní: Sami jistě máte výroční zprávy Národního protidrogového centra, které hovoří o tom, že hazard se přesouvá do online prostoru. A nejzranitelnější skupinou je skupina 14 až 16, ti, kteří dorůstají. Místo toho ejhle, máme v připomínkovém řízení zákon, který se týká hazardních her. A co se tam člověk nedozví. Vlastně jeden z kroků, který dělá tato vláda, není o tom, že ztěžujeme a zvyšujeme práh dostupnosti. My se vlastně nebudeme ptát, jak vypadáte, jestli ten doklad je váš, jestli se správně registrujete, nebude nutná fyzická registrace. To znamená, tato vláda svým krokem, kdy na jednu stranu říká "zdražíme alkohol, cigarety a hazard", jde naproti hazardnímu průmyslu a online hraní, protože usnadňuje registraci do systému! Já se ptám proč. Proč, když zrovna tento druh hraní je nejvíce toxický, nejvíce dostupný i ve vyloučených lokalitách? Znamená to, že s panem Valentou máte nadstandardní vztahy, že nezdražujete? Sama jste ve své zprávě na začátku říkala, že to je na 35 %, že tam to zvyšovat nebudete. A já říkám proč, když už tedy tak intenzivně bojujete, proč zrovna určitá část tohoto hazardu se má dostat mimo váš zájem. Vy tady argumentujete tím, že se to zdraží a zhoršíte dostupnost. Máte změřeno, kde leží míra té daně, že se sem nezačne vozit a pašovat tabák? Máte změřeno, že ta míra zdanění neotevře opět další likérku Drak, které se vyplatí pančovat alkohol? Vaše jediná motivace byla: potřebujeme peníze do státního rozpočtu, tak si pro ně sáhneme, kde jich momentálně leží nejvíc. Tím, že jste nezpracovali RIA, tím, že jste nebyli ochotni respektovat některá rizika, která s sebou tento zákon nese, vystavujete budoucnost České republiky velkým problémům, které bude muset patrně řešit někdo jiný. Mě osobně to mrzí z toho důvodu, že jako vládní koalice máte k dispozici úřednický aparát ministerstva, všechno, abyste dělali kvalitní práci. Místo toho jste to odfušovali a jediná motivace je vytáhnout z lidí prachy. Vy neděláte systémové kroky. Vy neřešíte ty, kteří jsou zranitelní. Vás zajímá jenom to, jak dostat z lidí peníze.
Nyní mám tady jednu faktickou poznámku, takže já vyzývám paní poslankyni Kateřinu Valachovou - vaše dvě minuty - aby se nám vyjádřila na mikrofon.
A také se oba dva návrhy těší souhlasu ministryně spravedlnosti. Takže já si myslím, že pokud někdo nechce něco vyřešit, vypadá to jinak.
Nyní na faktickou pan poslanec Bartošek, zatím poslední přihláška. Tak pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty, prosím.
Samozřejmě chápu, že dobrá vůle, že třeba když ne dneska, tak v pátek, když ne v pátek, tak třeba v září, a když ne v září, tak později. Vaše aktivní volba určuje, jaké máte priority. A dneska jste upřednostnili daně nad pomocí lidem.
Prosím, máte slovo.
Budu o to usilovat, a až se tak stane, tak jedním hlasem samozřejmě mocně rozhodnu a následně i schválím.
Zdaníme hráče, výnos a neznáme jejich náklady. Logicky. Já tomu vůbec nerozumím, paní ministryně. Není tam vůbec nic, spokojte se s tím, co je v roce 2015 a hlasujte pro, protože my bojujeme s hazardem. A neměli bychom to přejít mlčením. Důvod, pro který to tehdejší opozice podpořila, vláda vlastně nesplnila. Žádná registrace, omezení přístupu k hazardu těm, kteří hrát nemají, kteří jsou v insolvenci, kteří mají exekuce, nic z toho se nestalo. I tehdy vláda říkala, že výsledkem bude omezení hazardu. Ale podle mě ne díky působnosti zákona, ale díky technologickému pokroku. Rekordní sázku prosázeli naši občané ve všech typech hazardů. A výsledek je jaký? Došlo k poklesu hazardu? Rekordní částka byla prosázena v loňském roce. To je jedno, že neplní své povinnosti, ale zdaníme jim to. Chytře k tomu zadala analýzu, ale její výsledky dostane vláda na konci září. Já myslím, že by to mohlo být naopak. Nejdřív analýza, pokud se ukáže, že je to všechno v pořádku, navrhnu zdanění. Tady vláda opět stejně jako u Solvency II kouzlí s evropskými předpisy. A má pravdu. Má pravdu vláda.
Nová regulace v tomto směru funguje lépe, než jsme čekali. Samozřejmě také probíhá sběr podkladů pro vyhodnocení účinnosti regulace, protože sebelepší analýza je pouze odhadem, který je nutné následně ověřit. Na Ministerstvu financí v současné době probíhá projekt, jehož cílem je právě vyhodnocení těchto podkladů. Původní návrh zákona vycházel z toho, že v nejvyšším pásmu zdanění mají být automaty - odborně technická hra. To je aktuálně splněno a na tom nebudeme nic měnit. Děkuji. O zařazení živých her do vyššího pásma rizikovosti není sporu. V případě loterií je nutno přiznat, že se u nich významně uplatní kritérium ziskovosti. Rizikové je už jen to, že tyto loterie mají slosování každých pár minut, takže padá argument o jejich neškodnosti z toho důvodu, že hráč musí čekat až týden, než se dozví, zda vyhrál. Na internetu dokonce najdete stírací losy. V praxi jsme také zaznamenali snahu o zavedení her, které by byly formálně loterií, ale tvářily by se jako živá hra. Pokud by už tak bylo možné souhlasit s tím, že klasická loterie je relativně neškodná, tak loterie v dnešní podobě až tak nevinná není. Z adiktologických analýz vyplynulo, že tyto hry sice určité riziko představují, ale oproti hrám, které mají být zařazeny do vyššího pásma zdanění, je toto riziko znatelně nižší. S tímto dále souvisí novela zákona o dani z příjmu, která omezuje současné osvobození výher z hazardních her na administrativní limit ve výši čisté výhry 100 000 Kč. Cílem úpravy je zejména naplnění zásady horizontální spravedlnosti, to je principu směřujícího ke zdanění příjmů stejnou sazbou daně bez ohledu na zdroj. Obecně myslím, že je shoda, že příjem z hazardních her mezi ně nepatří, a není tak důvodné, aby měl nějaké zvýhodnění oproti například příjmům ze zaměstnání či z podnikání. Daň z příjmu bude dopadat na čisté výhry z hazardu převyšující 100 000 Kč. Za čistou výhru je přitom považován kladný rozdíl výher bez vrácených vkladů a sázek. Proto takto vytvořené rezervy lépe odpovídají hodnotě nutné k vyrovnání závazků z veškeré provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Podstatné je v tomto případě, že nejde o žádnou formu dodatečného zdanění, pouze se standardizuje rozložení daňového břemene v čase a eliminují se možnosti odkládání daňové zátěže. Ty pojišťovny si odložily v čase zaplacení daně a my chceme, aby je zaplatily v určitý okamžik, a pak tvořili rezervy všichni stejně podle evropského standardu. Nejde tedy o žádné sankcionování pojišťoven. A rozhodně si stát nechce sáhnout na peníze klientů, jak proběhlo zcela nekorektně v tisku. Nejožehavější otázkou je pak přechodné období, v rámci kterého se mají současné rezervy narovnat na nová pravidla.
A pak se o tom bavme.
Nyní tedy mám ještě tři faktické poznámky. Prosím.
Ale já se chci zeptat pana ministra, když ta situace je tak špatná, tak jaká opatření v oblasti prevence, v oblasti toho, co je jednoznačně nejúčinnější z hlediska boje proti návykovým látkám, ministerstvo připravilo. Protože tato cesta, kterou tady vláda jde, je cesta sice na jedné straně nejpohodlnější, ale na druhé straně podle všech prokazatelných údajů nejméně účinná. A existuje tu samozřejmě riziko, že zvlášť u těch nízkopříjmových skupin, které mají prokazatelně větší problémy s těmito návykovými látkami, může dojít k tomu, že se budou obracet víc na černý trh a vyhýbat se tomu, aby dávali větší a větší peníze do toho, co stejně chtějí konzumovat nebo stejně konzumují. Takže tady je důležitá prevence.
Děkuji.
Já mám připravené samostatné vystoupení, nicméně nemohl jsem nevystoupit na základě té argumentace pana ministra, který tvrdí, že řešení nedobré situace a výše spotřeby alkoholu dozajista pomůže zvýšení spotřební daně, protože lidé mají víc. Já jsem si rychle vytáhl statistiku spotřeby alkoholu, čistého lihu na hlavu v České republice. Ani se nehnula. Přestože rostly průměrné mzdy, pane ministře. Takže ta argumentace je úplně lichá, se zdravotním aspektem to nemá cokoliv společného. To je celé.
A dřív to bylo tak, že to bylo jenom na oslavy konce roku nebo o pomlázce, v současné době je to kdykoliv. Bohužel vám musím říct, že je to tak, že tam je požívaný hodně tvrdý alkohol. Ta děcka to pijou jako vodu. To ani řada z nás, kteří tady jsme, tak by nevypili čtvrt litru. Oni si to nalijí do skleničky, vypijou to a během pěti minut zhasnou a vyveze je záchranka. Je to samozřejmě mnohem širší problém. Nechci to tady jenom takhle bagatelizovat, ale je to opravdu komplexnější problém.
Nicméně vy jste v zásadě popsal nefunkční rodiny. Protože ty děti to nekoupí. Velmi často ten alkohol mají z domu. Zejména pokud říkáte, že to je z vysokopříjmových rodin. Proto se také pan předseda Fiala ptal na ty preventivní programy, které jsou podle našeho názoru mnohem důležitější. A ten problém je vážný. Že to nikam nepovede. To nikdo nezpochybňuje. Ale proto se ptám na ty preventivní programy nebo na nedostupnost alkoholu mladistvým.
Tak děkuji. Nyní pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Válek s faktickými poznámkami.
Vy jste zmínil, že jsou to děti v drahém oblečení. Samozřejmě že ano. Dobře si to téma pamatujeme, jak jsme ho tu diskutovali. Čili není to polemika s tím, že problém alkoholismu se dětí netýká. Není to nějaká snaha říkat, že výše spotřeby alkoholu není v České republice problém.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Pro nás otázka prevence návykových látek, otázka bezpečnosti na silničním provozu nebo na vodě je důležitá. To znamená, zkuste odlišovat pravé spektrum a jednotlivé strany.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda reagovala na to, o čem se zde bavíme více než hodinu. Bavíme se o tom, že cigarety, alkohol a hazard jsou věci škodlivé. Tomu bych věřila, kdybyste zvedli spotřební daně na pivo a na víno. Pak bych vám skutečně uvěřila, že vám jde o blaho a zdraví našeho lidu. Tohle nemůžete zvednout, protože jste součástí populistické vlády - a co by tomu řekli voliči? Jednoduché by také bylo, abychom si řekli: alkohol, cigarety, hazard jsou věci škodlivé, to všichni víme, ale ty daně zvyšujeme proto, že potřebujeme peníze do státního rozpočtu. A bylo by vystaráno. Ale my tady pořád hovoříme o tom, že alkohol a cigarety jsou škodlivé. A to jsou témata, která jsou důležitá.
Nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.
Děkuji pěkně. Je vidět, že ten materiál nebyl dobře zpracován, nebyl dobře projednán na vládě. Obojí není možné.
On tady zopakoval v druhém vystoupení to, co v prvním. Říká - to není jediný krok, není to samospasitelné a tak dále, ale žádný jiný nejmenoval. Ptal se na to předseda ODS Petr Fiala ve svém vystoupení. O kolik procent předpokládáte - na základě mezinárodních studií - pokud ten návrh bude schválen, o kolik procent poklesne spotřeba čistého lihu na hlavu?